Stává se předmětem politického boje mezi Západem, Východem a Moskvou, a jelikož jsme podporovali sbližování Ukrajiny s Evropskou unií, nemůžeme k této výbušné situaci mlčet. Zaskočil tím i své vlivové skupiny, které mají v Evropě své ekonomické zájmy. Tato změna kurzu byla široce komentována jako vítězství politiky Vladimira Putina a prohra Evropské unie. Rusko nabídlo Ukrajině finanční pomoc a další ekonomické výhody a rozhodlo se přízeň Ukrajinců koupit. Prezident Janukovyč tak mohl zdůvodnit svoji piruetu východním směrem, protože nabídku Evropy označil za nevýhodnou. Zároveň se ovšem projevil jako nedůvěryhodný politik, který opustil jednací stůl.
Pro potřebu novelizace zákona připadá v úvahu tzv. sociální stipendium. Současnou praxí, kdy je v zákoně stanovena pevná částka, z níž pak vycházejí vysoké školy, jsou studenti vysokých škol zjevně poškozováni. Protože nelze uvažovat o tom, že novelizace zákona by se s ohledem na inflaci a zvyšování životních nákladů prováděla každoročně, bylo by vhodné provést novelizaci zákona, která by zakotvila mechanismus valorizace v zákoně uvedeného základu vždy každoročně podle inflace. Dámy a pánové, Rusnokova vláda ve svém stanovisku, kterým odmítla valorizovat sociální stipendia o inflaci a růst životních nákladů studentů, odhaduje, že zvýšení tohoto stipendia o 480 korun by mohlo zvednout roční náklady přibližně o 35 mil. korun. Nemusím asi zdůrazňovat, jak se vyvíjela inflace a růst životních nákladů studentů, ani nemusím jistě připomínat, že od roku 2007, kdy byla výše sociálního stipendia pevně určena, se významně rozšířil okruh rodin na hranici chudoby a v situaci sociální nouze. Také nejrůznější poplatky zaváděné vysokými školami a náklady na studium se spíše množily a rostly. Mohl bych zde zmínit i další skutečnosti svědčící o tom, že ministerstvo a předchozí vlády tvrdě šetřily nejen na sociálně slabých studentech. Stanovisko Rusnokovy vlády tvrdí, že sociální stipendium je pouze jedním z nástrojů posílení příjmů studentů z rodin s nejnižšími příjmy a že úpravu by měla řešit vládní novela zákona o vysokých školách. Něco o tom vím, a mohu proto konstatovat, že ministerstvo bez ohledu na naléhavou potřebu v ní s žádnou úpravou výše sociálního stipendia nepočítalo. V odborné veřejnosti se už léta mluví o tom, že v českém školství vznikají sociální bariéry v přístupu ke vzdělávání a že je to špatné. Ani to ale nepohnulo žádnou z předchozích vlád, aby alespoň v nejnutnější míře valorizovala sociální stipendia studentů vysokých škol, natož aby je zvýšila a vytvářela podmínky, které by zajišťovaly rovnější šance v přístupu na školy a při samotném studiu těch, kdo mají sociální hendikep. Ten, kdo valorizovat sociální stipendia studentů bakalářských a magisterských studijních programů nechce, ten bude pochopitelně hledat nejrůznější výmluvy. Chci ale věřit, že takových v tomto novém složení Sněmovny nebude významnější skupina.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji dnešní jednací den 6. chůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Stále přítomen Radim Holeček. Hlásí se do rozpravy pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je tam změna.
Děkuji. Další vaše návrhy, připomínky. Tím bychom měli vyčerpány úvodní administrativní záležitosti a můžeme tedy začít realizovat náš program. Prvním pevně zařazeným bodem našeho programu je Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a ptám se, jestli pan navrhovatel nebo pan zpravodaj mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 155 pro 151 poslanec, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat bodem číslo Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní mám přihlášku pana poslance Leoše Hegera a pana poslance Jiřího Skalického. Nyní tedy žádám pana poslance Leoše Hegera, aby se ujal slova v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dobré krásné dopoledne.
V případě, že by byl tento pozměňovací návrh přijat, tak v oblasti lékárenské péče, zejména na malých městech a vesnicích, by mohlo dojít k jejímu výraznému ohrožení, protože malé lékárny pořád z velké části jsou nuceny regulační poplatky nebo poplatky za recept vybírat. Já za sebe navrhuji, aby tento pozměňovací návrh nebyl přijat.
Ano, děkuji. S přednostním právem se nyní přihlásil pan předseda klubu TOP 09 a Starostů Miroslav Kalousek.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Pane předsedající, jako zkušený proceduralista máte zajisté pravdu, když nás vedete k pořádku o úzké tematické vymezenosti rozpravy ve třetím čtení. Děkuji za pochopení.
Jen v krátké reakci na pana kolegu Kalouska.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji vám hezký páteční den. Takže si myslím, že mluvit o přílepku asi není úplně na místě. Naopak, přílepek bylo zavedení poplatků, protože já mám to štěstí, nebo možná tu smůlu, že jsem u toho tehdy byla, a moc dobře si vzpomínám na to, jakým způsobem byly poplatky zavedeny, že to byl přílepek k zákonu, že to bylo předloženo ze dne na den, že nebyla vůbec žádná možnost to projednat ve výboru. To je jedna věc. To se stalo teprve později, když byly u části pacientů tyto sociální limity sníženy. Tak to jenom na vysvětlení. Jediný hlas jednoho ústavního soudce rozhodl, to nebylo žádné většinové rozhodnutí. Takže tato podmínka ústavních soudců nebyla splněna, nebyla dodržena, byť tehdy ústavní soudci uvěřili panu Julínkovi, že má poplatek regulační funkci. Druhá věc.
Protože on bude tím, který bude odpovídat za tu nákladovou položku 250 milionů korun.
Ano procedurální návrh budeme hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento bod byl přerušen a já končím dnešní jednací den. Přerušuji schůzi do úterý do 11. hodiny, kdy máme pevně zařazený bod hlasování o důvěře vládě České republiky.
Skutečně, analýza na to, jak dopadlo zavedení zdravotnických poplatků na pacienty, především na chronicky nemocné, na nízkopříjmové pacienty, na zdravotně postižené, tak takováto analýza skutečně neexistuje. A nikdy, nikdy jsem se jí nedočkala. Že zdravotnictví je služba, ale za peníze! A že ten, kdo nebude mít peníze, tak má prostě smůlu. Ten zákon není špatně napsaný. Protože současně se zavedením poplatků byly zmrazeny platby za státní pojištěnce. Takže prosím, zamyslete se nad tím, odmyslete si tu ideologii. Tohle jsem slyšela už tolikrát, že už skutečně mi je líto, že to musím tady pořád poslouchat. Myslím si, že pacienti ve své většině jsou odpovědní a že poplatky jsou kolektivním trestem. Jsou kolektivním trestem za ty, které neumíme pohlídat, aby nezneužívali zdravotní péče. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, pokud moje vystoupení bylo příliš emocionální.
Děkuji paní poslankyni Soně Markové. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Igor Nykl.
Je to přeshraniční nemocniční styk. Je to velmi složitá kapitola, má několik pozměňovacích návrhů. Čili toto je kapitola, která by nás měla zajímat. Poplatky máme teď ve vládním prohlášení. Je tam jasně řečeno: budou zrušeny mimo pohotovost.
Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je opravdu diskriminační rozhodnutí o pacientech, kteří jsou velmi vážně nemocní, a takovýto návrh my podpořit nemůžeme. Je to třetí čtení a my jsme tady slyšeli krásný politický projev. A že všechna ta zařízení mají o tuto sumu vlastně méně. A když to uděláme, skutečně čistě odebíráme peníze. Dojmologie nemá ve vědě co dělat a dojmologie nemá co dělat také v rozhodování Poslanecké sněmovny. Proto pozměňovací návrh kolegyně Markové v žádném případě ODS nepodpoří.
Myslím si, že jsem pouze upozornil jako předsedající na text jednacího řádu. Nechal jsem všechny domluvit jako v řádné rozpravě ve třetím čtení.
Takže a konto pana kolegy Svobody vaším prostřednictvím: A převálcovávali jsme se tady vzájemně. Tedy převálcovali jste vy, pravicová vláda, levicovou opozici. Bez jakékoli možnosti s tím cokoliv udělat. A byly to přílepky, protože se to dávalo k zákonům, které nesouvisely ani tematicky. Máte to napsané výborně, ale jste to vy, komunisti, kteří to předkládáte, tak je to nepřijatelné. Možná dokonce úplně stejně.
Nyní ještě dvě faktické poznámky. Pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Jenom konstatuji, že jsem tu v minulém období nebyl a že jsem tady právě proto, aby se takové věci neodehrávaly.
Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. To je zpravodaj a ten samozřejmě má právo kdykoli.
Čtvrt miliardy českých korun je poměrně hodně peněz všude na světě, nejenom v České republice.
Ano. Je tomu tak.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, pod touto částkou můžeme najít několik systémů, které podporují především produkci českého původu. Můžu zmínit Klasu. To znamená, jsou to věci především marketingové, co se týká nikoliv samotného ZIFu, ale především produkce České republiky.
Já se moc omlouvám, ale to není opravdu marginální otázka. Ale nějak jsme si nevšimli... My jsme si samozřejmě všimli, že tam jsou spotřebovány poměrně obrovské peníze na marketing. A taky všichni vidíme, že nijak nestoupá ta spotřeba. Já ne a chápu, že i naše vláda v tom nebyla úplně úspěšná. To není úplně kritika. Já navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom tuto položku zrušili.
Ono nám to s tou spotřebou v České republice taky něco udělalo, pane bývalý ministře.
A já děkuji i těm vládám, které jsem zrovna nemiloval, i těm vládám, ve kterých byl ministrem financí pan kolega Kalousek, že značku Klasa umožnili prostřednictvím ZIFu financovat.
Já znovu opakuji, přestože nás pan předseda Kováčik nemiloval, že tohle dávám jako příspěvek do systémové diskuse. My si uvědomujeme, že jsme tuto značku financovali. A také si uvědomujeme ty naprosto tristní výsledky. Pokud si vzpomínám za těch posledních 23 let, co se pohybuji na této scéně, tak v této Sněmovně absolutně nejsilnější lobby je lobby myslivecká. Až budeme někdy projednávat myslivecký zákon, tak prosím, abychom si připomněli tuto větu. Druhá nejsilnější lobby je lobby agrární. A kdykoliv nějaký výdaj, který si tato lobby vykopala, vymohla, vynutila, vyvzdorovala, kdokoli ve veřejné diskusi označí za neefektivní, je označen za nekvalifikovaného. A pan předseda Faltýnek byl léta velmi kvalifikovaným pracovníkem této lobby. A proto mně mimořádně lichotí od mimořádně kvalifikovaného protivníka, že označil můj výrok za nekvalifikovaný. Neboť, dámy a pánové, z určitého úhlu pohledu si vždycky můžete představit diskusi o veřejných rozpočtech jako boj dobře organizované menšiny, která si chce uloupnout z těch veřejných rozpočtů víc, než jí přísluší, proti té neorganizované většině, které se říká daňový poplatník. Je samozřejmě potom věcí každého politika - Já jsem se hlásil s přednostním právem. Je to na vás.
Nejdříve tedy, jak je to s ústavností regulačních poplatků. Zkoumal dvě podmínky. Za prvé podmínku Ústavy, která říká, že péče je bezplatná, pokud zákon nestanoví jinak, a zde zákon zcela jednoznačně ono jinak stanovil, a proto většina poplatků již dvakrát Ústavním soudem byla ponechána. Podmínka se dovozuje z Listiny základních práv a svobod, ze které vyplývá, že přístup ke zdravotní péči nesmí být nikomu upřen z finančních důvodů. To je hlavní důvod, proč Ústavnímu soudu nevadil poplatek za den pobytu v nemocnici ve výši 60 korun, ale vadil mu zvýšený poplatek na 100 korun a bez sociálního omezení. V tomto směru bylo třeba Ústavní soud respektovat, a to se stalo. Zbylé poplatky jsou tedy teď správně stanovené zákonem, nejsou rdousicí, a jsou proto zcela ve shodě s Ústavou, ať regulují, nebo ne. A jsme u druhého problému, který má být důvodem zrušení poplatků, u onoho zda regulují, nebo neregulují. Řekl jsem, že to nemá význam pro ústavnost či neústavnost, ale stejně je to zajímavé zkoumat, už jen kvůli tomu, zda paní poslankyně Marková argumentuje pravdivě, nebo ne. Tvrdila, že neexistuje žádná analýza, která by regulační efekt dokladovala. Analýza mapuje vývoj v letech 2007 až 2012, tedy období před a pět let po zrušení poplatků, a jasně dokladuje dlouhodobý pokles výkonů. Padlo tu, že je to přelito do záchranek. Včera ho potvrdil pan ministr Němeček jako velmi významný. Pokud jde o ambulantní kontakty, tak z mezinárodních statistik jiných je patrno, že průměrný počet ambulantních kontaktů u nás s lékařem je podstatně vyšší než ve zbytku vyspělých zemí. Dovolte mi udělat závěr. Poslední rozprava o poplatcích ukázala, jak lze v této Sněmovně mlžit. Doporučuji proto již s debatami přestat a přiznat si, že rušení poplatků je čistě politické rozhodnutí, založené na názoru, že spoluúčast je špatná. Řízení zdravotnictví tak bude připraveno o jeden nástroj, který přináší do zdravotnictví peníze a zvyšuje efektivitu systému. Jsem proto pro zamítnutí uvedeného pozměňovacího návrhu.
Děkuji panu poslanci Leošovi Hegerovi. Dalším přihlášeným do rozpravy ve třetím čtení je pan poslanec Jiří Skalický. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, můžete.
Pečlivě jsem její pozměňovací návrh prostudoval. Dle mého názoru jde zcela jednoznačně o přílepek, protože se týká věci, která nesouvisí s přeshraniční péčí, a není tedy meritem předkládaného zákona o přeshraniční péči.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, jsou
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance zanikla bez likvidace. Následným ověřením dokumentů na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Vývoj hospodaření zdravotních pojišťoven byl v roce 2012 ovlivněn především probíhající ekonomickou stagnací omezující příjmy zdravotních pojišťoven. Jako jedno z opatření, které reagovalo na nedostatek finančních prostředků v systému, bylo provedeno tzv. mimořádné přerozdělení zůstatků zdravotních pojišťoven. Roční maximální vyměřovací základ pro platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro zaměstnance i OSVČ zůstal na úrovni 72násobku průměrné mzdy při zahrnutí souběhu příjmů ze zaměstnání a příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Materiál byl postoupen do meziresortního připomínkového řízení, v němž byly uplatněny pouze technické připomínky, které byly akceptovány.
Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal také výbor pro zdravotnictví. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Skalického, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, příslušný tisk a zpráva byla rozeslána všem poslancům 6. prosince loňského roku. Z předložené zprávy, kterou zde pan ministr obsáhle okomentoval, bych jenom upozornil, nebo vyjmul některé zajímavé momenty a body. Celý rok 2012 byl charakterizován pokračující ekonomickou recesí, poklesem HDP, poklesem výběru pojistného, nárůstem nezaměstnanosti. Ostatní podmínky ekonomické a platby státu, jak už bylo konstatováno, zůstaly konstantní či neměnily se.
Ptám se, jestli ještě pan ministr si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Nyní pokračujeme bodem číslo Než požádám pana navrhovatele pana poslance Vojtěcha Filipa, mám zde přihlášku s přednostním právem předsedy poslaneckého klubu KSČM pana poslance Kováčika.
Paní a pánové, já v této chvíli navrhuji přerušení tohoto bodu, a to do středy do 9 hodin do rána. Příští středy.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přistoupíme k bodu číslo
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou zákon, kterým se navrhuje pouze změna zákona o dluhopisech. Také díky novelizaci došlo k výraznému nárůstu počtu primárních emisí dluhopisů. Dluhopisy tak začínají být důležitým a vítaným zdrojem financí pro firmy, zároveň představují další příležitost pro investory. Návrh obsahuje ve své podstatě technické změny. Řeší zejména právní status tzv. hybridních dluhových papírů, upřesňuje náležitosti dluhopisů a umožňuje větší flexibilitu při stupňování emisních podmínek dluhopisů. Je tedy nekonfliktní a jeho charakteristika je prorůstová. Vzhledem k tomu si vás dovoluji požádat o podporu navrženého zákona a jeho schválení.
Já děkuji panu ministrovi.
Pro úspěšnost našeho domácího trhu s dluhopisy je nezbytným předpokladem důvěra mezi jednotlivými stranami a zárukou toho má být právní jistota, kterou vytváří český stát. Pokud Ministerstvo financí říká, že tato novela zvětší právní jistotu v naší zemi, bude mít sekundární pozitivní vliv na příjmy státního rozpočtu a nezatíží soukromý sektor další administrativou, pak já takovému záměru tleskám.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu.